A neohlížet se na opozici znamená neohlížet se na parlamentní demokracii. Asi tolik jsme chtěl říct k procesu tohoto projednávání, s tím, že jsme kdykoliv připraveni s předsedy klubů vládní koalice zasednout ke stolu a poradit se, jak to udělat, aby žádná ze stran neměla pocit, že jsou tady poslanci první, druhé a třetí kategorie, bez ohledu na obsah jejich poslaneckých návrhů. Týká se to změnového zákona a týká se to připomínky ke změně zákona o regulaci reklamy. Návrh zákona o regulaci reklamy, tak jak je předložen ve změnovém zákoně, obsahuje celou řadu restriktivních opatření vztahujících se k reklamě na hazardní hry, přičemž jejich účel a cíl není ze zákona ani z důvodové zprávy k změnovému zákonu zřejmý. Ve svém důsledku představují tyto změny natolik restriktivní omezení, pro která nebude možné účinně konkurovat nabídce nelegálních hazardních her, která se těmito opatřeními při propagaci svých produktů řídit nebude. Tyto restrikce budou kromě výše uvedeného zneatraktivnění legální nabídky mít dopad také na české provozovatele internetových portálů, jimž zásadně klesne příjem za internetovou reklamu ve srovnání s jejich zahraničními konkurenty, kteří se těmito restrikcemi řídit nebudou. Prohlubování regulace výhradně těch subjektů, které již regulovány jsou a stávající právní rámec respektují, představuje morální hazard. Třeba je pro to nějaký důvod, ale důvodová zpráva ho neuvádí, materiál ho neuvádí. My bychom to rádi slyšeli. To jsou prostě spojené nádoby. Všichni to víme.
Tak vzhledem k tomu, že byla splněna podmínka, pro kterou jsem přerušil jednání Sněmovny, to jest přítomnost aspoň jednoho ministra, v tomto případě ministra financí, tak poprosím pana předsedu Kalouska, aby...
Vy jste se totiž dopustili toho, že jste dali do vnějšího připomínkového řízení normu, kterou jste pak doplnili o vlastní nápady. Nikoliv o připomínky, ale o vlastní nápady. Někdo by to dokonce mohl hodnotit jako podvod a obcházení připomínkového řízení. Vy jste to přece jenom udělal a z tohoto důvodu my nutně musíme pokládat tento zákon za neprojednaný v řádném připomínkovém řízení a pokusit se navrhnout, aby nějakým způsobem, nějakým nejvhodnějším způsobem, jaký vám poradí legislativci, abyste tento nedostatek doplnil a učinil připomínkové řízení plnohodnotnou součástí legislativního procesu, neboť teď tomu tak není. Pouze v takovém případě totiž, pokud se tak stane, bude možné kvalifikovaně posoudit ekonomické dopady navrhovaných předpisů a provést relevantní a vypovídající ekonomické a finanční analýzy, na jejichž základě pak bude možné provést přiměřenou úvahu o efektivním jak daňovém, tak regulatorním zatížení provozování loterií a jiných podobných her. Pokládám tuto připomínku za zásadní, protože může, ale nemusí znamenat nikoliv lepší regulaci a vyšší zdanění, ale totální likvidaci určitého typu hry a jeho odchodu do šedé zóny.
Jsme hodně svázáni nejenom v této komoditě, ale v řadě dalších. To znamená, musíme poměřovat jednotným evropským trhem. A to už nemluvě o daňové konkurenci a jiné konkurenci, konkurenci prostředí. Tam dokonce musíme poměřovat s celým světem, protože žijeme v éře globalizujícího se světa. Pokračuji dále ve stati profesora Michala Mejstříka. "Z výše uvedených důvodů začal být připravován návrh zákona o dani z hazardních her, návrh zákona o hazardních hrách a návrh novely, kterou se mění některé související zákony. V tomto punktu odskočím. Byli jsme ubezpečeni, nikoliv věcně, ale pouze slovně, že Ministerstvo financí disponuje analýzou, že podrobně věc promýšlelo a že tato situace nenastane. Pokračuji dále ve stati profesora Mejstříka. Ten oproti návrhu Volného naopak cílí na úpravu věcných charakteristik podnikatelského prostředí a daňovým otázkám se nevěnuje.
Milí kolegové, poprosím, abyste své hovory přenesli do kuloárů. Děkuji.
Také se domnívám, že vládnutí této koalice je zoufalé, jak slyším z kuloárů, nicméně bohužel voliči ještě na to nepřišli. A ono tady to bude podobné. Takže já skutečně nevím. Nadměrná frekvence změny nedokonalých předpisů indukuje značné regulatorní riziko. Časté přizpůsobení se změnám předpisů jde na úkor přizpůsobování se tržním změnám a je mimořádně nákladné. Podnikatelé de facto nastaví systém určitým způsobem, přičemž následuje šok s potřebou a náklady na přenastavení." Pokračuji. "Dominovat by však mělo přizpůsobování se dynamickým tržním změnám, neboť zde spočívá jádro konkurenceschopnosti.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vláda deklarovala už při svém vzniku, že omezí dostupnost hazardu a změní míru jeho zdanění. To ostatně dnešní mládeži, která tak ráda vysedává před počítači, určitě bude vyhovovat. To tyto zákony nesplňují. Nakonec i v samotném zákonu je úplně jiný systém povolování hazardních her, než byl napsán na začátku. Z mého pohledu jsou napsány maximálně ze dvou třetin. Je to zavedení registrace systému všech hráčů, že bude registrován každý jednotlivý hráč a každá jednotlivá hra. Chceme tedy evidovat, aby každý hráč, který si jde třeba jednou v životě zahrát, se objevil v nějaké evidenci? Určitě bychom se měli zamýšlet nad tím, zda chceme a budeme evidovat pobírače sociálních dávek, ale chceme opravdu takto sledovat všechny ostatní? To je otázka. Určitě všichni znáte pojem Lafferova křivka. Z té vyplývá, že návrh, jak je postaven, je naprosto nepravdivý.
Já jsem chtěl říci totéž, co už tady říkal kolega Stanjura. To je jedna věc. Tím vůbec neříkám, že někteří zběsilci neuštvou své zaměstnance až do beznaděje, že si pak berou dovolenou.
Děkuji. A s další faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající.
A nyní tady mám čtyři přednostní práva. Je to tak. Prosím, máte slovo.
Podle legislativních pravidel projednávají tyto orgány pouze vládní návrhy právních předpisů, zcela mimořádně cokoliv jiného na základě rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády. Toto stanovisko je politickým stanoviskem a nenahrazuje standardní legislativní procedury, tedy nezpracovává se například hodnocení dopadů regulace. Meritorně, předpokládám, že se vyjádří paní kolegyně Marksová, která toto má v gesci.
A dříve než pozvu paní ministryni, musím dát přednost panu poslanci Bendlovi, který se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. A ještě další faktická poznámka pana poslance Mackovíka. Prosím, máte slovo.
To jsou miliardy, které vytekly z veřejných prostředků a které jsme mohli dát na to, aby těm sociálně nejslabším, kteří jsou vlastně postiženi stávající platností zákona tak, aby jim bylo hůře, když jim je špatně. Takže já prosím všechny rozumné poslance, aby podpořili náš návrh novely tohoto zákona.
Děkuji.
Děkuji za slovo. K této shodě zatím nedošlo. To není lehké. A je zde také diskuse o tom, jak třeba někteří praktičtí lékaři až moc vyhovují a píší nějaké neschopenky. Ale jinak sama za sebe bych ráda řekla, že nemocenskou čerpají ti, kteří si platí pojištění. A myslím si, že ti, co si platí pojištění, tak si ho platí proto, aby z toho potom čerpali.
Děkuji. Ne, tak to je omyl. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že není potřeba měnit systém, který funguje. Česká republika, jak jistě všichni víte, patřila v podstatě k zemím, které měly před zavedením karenční doby nejvyšší míru pracovní neschopnosti v Evropě.
Toto je zbytečná daň. Takovou úvahu bych určitě provedl.
Děkuji panu navrhovateli. Se závěrečným slovem ještě pan zpravodaj.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych svou závěrečnou zprávu rozdělil malinko na dvě části. Ještě k hospodářskému růstu. Ano, když je hospodářský růst, je možno třeba snižovat nějaké daně, ovšem uvědomme si, že hospodářský růst nemusí a také nebude trvat věčně. A teď ta oblíbená statistika. Ti vystupovali i opakovaně.
Děkuji za závěrečné slovo pana zpravodaje i jeho statistiku, kterou chce zjevně pan předseda Stanjura překonat.
Já to tedy nepočítám, ale takhle z hlavy odhadem. Ministři mluvili celkem 70 vteřin a z toho 70 vteřin četli písemný materiál, který máme dávno k dispozici asi půl roku - abychom si řekli, co zaznělo, když se tak chválí ta úspornost vládní koalice. Zkuste si tipnout. Takže o jaké systémovosti tady mluvíte? To je to, o čem mluvil pan předseda Fiala. To je všechno.
Ano, byli přítomni dva členové vlády, z toho jeden na celou dobu trvání tohoto tisku, druhý na část tohoto tisku. Veřejnost si to může klidně přečíst na našem webu www.psp.cz. Tam je skutečně několik vět: ruší se tento zákon, tečka.
Tím jsme skončili závěrečná slova a budeme hlasovat. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny.
Bylo to jeho desáté vystoupení k tomuto bodu. Poznamenávám, že se jen opakoval. Říkal to, co už jednou bylo řečeno. A aby se nemohlo pokračovat dále, přerušil projednávání kolega Rabas s přestávkou na jednání poslaneckého klubu Strany zelených. A nikdo neřekl, že existuje taky nějaký průzkum, který odhaluje, že 42 % nemocných si bere dovolenou, a tím si ubírá čas na řádnou regeneraci, že 34 % občanů nemoci přechází a zadělávají si tak do budoucna na nebezpečnější nemoci a že pouze 24 % nemocných využívá nemocenskou tak, jak by mělo. Ale na druhé straně nový systém vyrobil na nemocenském pojištění loni rozpočtový schodek. Ano, tam je těch 9 mld., se kterými bychom měli počítat. Lépe řečeno toto pojistné. Ale na druhé straně náhrada v těch dalších dnech je daleko, daleko vyšší. Já jsem se pohyboval, než jsem šel do Sněmovny, v obchodní sféře. A takový člověk v takovém kolektivu ani dlouho neobstojí. Omlouvám se všem těm úředníkům, kterých se to dotklo a kterých se to netýká. Když se podíváte na situaci, kdo vlastně rozhoduje o tom, zda je člověk nemocen, nebo ne, pak bychom museli říci, že na vině jsou lékaři. Je možno toto diskutovat samozřejmě na výboru pro sociální politiku a hledat společný konsenzus.
Není tomu tak. Je tomu tak. Prosím.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Jsou zde prokazatelně lidé, kteří jsou nemocní, potřebují více finančních prostředků a stát jim dlouhodobě není ochoten pomoct. To je něco, co si myslím, že je pod úroveň.
Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Zavadil a poté pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je jiná debata. Když už o tom mluvíme, tak přece pravda je taková, že jestli si někdo nebere nemocenskou v našem solidárním systému, tak to jsou vyšší příjmové skupiny, protože je limit na nemocenskou. A chci říct, že to není vládní návrh, ale opoziční.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo.
Já vám děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, 9 miliard. A to, co za to dostanou, je právě navíc těch 9 miliard. To je také potřeba vzít v potaz. Možná, že jsem trošku jiný než vy. Mně je úplně jedno, odkud ty návrhy padají, ale když jsou smysluplné, když jsou se sociálním zaměřením, tak to vždycky budu podporovat.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Kováčika, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.
Paní a pánové, tady se hází hausnumery v podstatě, protože ani tak nejsme schopni úplně domyslet, a nám jde o ty, jak jsem už řekl a jak bylo řečeno i v předkládací zprávě, nižší příjmové kategorie, o ty, kteří skutečně jsou vážně sociálně postiženi tím, že třeba i lehce, ale i horším způsobem onemocní a první tři dny nemají žádný příjem. To je mimo jiné také opoziční role, kterou KSČM plní.
Prosím, máte slovo.
K panu zpravodaji. Já jsem proti tomu návrhu ne proto, kdo ho předložil, ale protože ho považuji za chybný a špatný. Vládě je to evidentně také jedno.
Podpořím ten návrh, i když jsem přesvědčený o tom, že jej máme podrobit diskusi na příslušném výboru, a to už proto, že otec vlasti bude mít příští rok 700 let od okamžiku svého narození.
Děkuji panu poslanci Bendlovi za jeho faktickou poznámku. První řádně přihlášenou je paní poslankyně Nina Nováková.
I když je to jen v rovině symbolické, tak na to máme v podstatě tři systémy. V zákoně 245 máme tedy takový systém státních svátků, systém ostatních svátků a systém významných dnů. Rok začínáme prvním lednem, kdy oslavujeme obnovu samostatného českého státu. Mohli bychom možná někteří říci vznik samostatného českého státu po rozpadu státu předcházejícího. Čili jsou to principy. O upálení Mistra Jana Husa bych si netroufala už vůbec nic říkat, protože se o něm bavíme už celý rok. Když tedy budeme...
Já poprosím poslance, aby na sebe nepokřikovali, a paní poslankyně Nováková dokončí svůj projev. Já se omlouvám. Pane poslanče Jandáku, prosím, nepokřikujte.
Dobré odpoledne, paní předsedající, vážení kolegové.
Já děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Děkuji za slovo. Proto vás ještě jednou prosím o podporu a propuštění do druhého čtení a doufám, že ve výborech budeme moct dojít k nějakému řešení, které bude prospěšné všem - jak ochraně životního prostředí, tak našim občanům, obcím a krajům. Děkuji.
Děkuji a nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje.
Zaregistroval jsem požadavek na přikázání kromě zemědělského výboru jako garančního dále výboru pro životní prostředí a dovoluji si navrhnout ještě přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
A nyní tedy budeme pokračovat v hlasování o dalším postupu. Nepadl návrh na vrácení ani zamítnutí. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. V případě, že chcete navrhnout jiný garanční výbor, v tom případě ano, můžete navrhnout jiný garanční výbor.
Já nechci brát práci zemědělskému výboru, ale myslím si, že garančním výborem v tomto případě by měl být spíše výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj než zemědělský výbor. Není tady bohužel pan předseda zemědělského výboru, ale rád bych navrhl, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
V tom případě další návrh o přikázání garančnímu výboru.
Bylo se zde dovoláváno předsedy zemědělského výboru.
Děkuji vám. V tento moment eviduji tedy tři návrhy na garanční výbor. Pan poslanec Vilímec se mi zde hlásí s faktickou poznámkou? Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento tisk byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Nyní vás tedy žádám o vaše návrhy na přikázání do dalších výborů. Pan poslanec Laudát. Eviduji návrhy na přikázání do výboru pro životní prostředí a pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Takže schválili jsme, že tento tisk bude přikázán výboru pro životní prostředí a dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále potom zde zazněly návrhy na prodloužení projednávání o 30 dnů, ovšem tento návrh můžeme odsouhlasit pouze tehdy, jestliže paní předkladatelka vysloví souhlas - potom o něm můžu dát hlasovat. Takže se vás táži, paní předkladatelko, zda souhlasíte s prodloužením lhůty na projednávání o 30 dnů.
Na 30 dnů nesouhlasím.
V tom případě dám hlasovat a táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednávání byla prodloužena o 20 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, pane předsedo.
A prosím, všichni vyslechněme argumenty pana předsedy Kalouska.
Ta diskuse se vedla na organizačním výboru minulý týden, vedla se na grémiu tento týden. To znamená, domluvili se na něčem úplně jiném, než je obsahem pozměňujícího návrhu pana poslance Volného. Vedle toho tady máme návrh, který se jmenuje poslanecký návrh pana poslance Volného, který něco navrhuje...